Prosím.
Děkuji.
Nikoho nevidím. Zahajuji podrobnou rozpravu, kde eviduji několik přihlášek. V tom případě pan předseda Michálek s přednostním právem.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Odůvodnění je tam písemně. Děkuji.
Nyní pan poslanec Havránek. Prosím, máte slovo. Nyní tedy pan poslanec Karel Haas v podrobné rozpravě.
Děkuju mnohokrát.
Já vám také děkuji. Nyní pan ministr.
Já bych chtěl jenom zopakovat, přihlásil bych se k tomu návrhu 1597, to je rozšířená vertikála.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Není tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí se zkrácením lhůty pro třetí čtení na 7 dnů? Konstatuji, že jsme vyslovili souhlas se zkrácením lhůty na 7 dnů.
Chtěli jsme teď jako symbol otevřít poslanecký návrh Andreje Babiše, upravit ho - protože samozřejmě byl podán a leží tu už prostě rok - a symbolicky si zmrazit platy ústavních činitelů. Ne, my se o tom bavit nebudeme. Samozřejmě u nějakých vyšších funkcí je to o více.
Řeči o solidaritě si v takovém případě opravdu můžou tihle politici nechat. Naše vláda zmrazila platy politiků během koronavirové krize. Ale nejde o absolutní čísla, ale o symboliku. Člověk by čekal, že když má pan premiér Fiala a další ministři a paní Pekarová takovou starost o veřejné rozpočty, tak s takovým návrhem přijdou sami. Když berete důchodcům, měli jste vzít i sami sobě. Ukazuje se, že to bylo špatné rozhodnutí. Rozumím tomu, proč se vládní politici obšírné debatě o svých platech vyhýbají, protože samozřejmě nechtějí šetřit. Velice zajímavé je stanovisko vlády, které je nesouhlasné, takže vláda říká: Ne, nesouhlasíme s tím, aby poslanci šli příkladem a zmrazili si své vysoké platy, a vláda je toho názoru, že "navrhované zmrazení platů představitelů státní moci na pět let je příliš dlouhé a velmi pravděpodobně by mohlo po nějaké době být zjevně neadekvátní aktuální ekonomické situaci a stavu státního rozpočtu. Tak to je skutečně velice vtipné. A proč by to mělo skokově narůst? Já se nedivím, že tady někdo skrývá ty ceny. Že má prvňáček problém, poznala jeho třídní učitelka, když jí při vyučování z hladu několikrát omdlel." Co to je, tohle? Takže když jsme mu dali první oběd, tak tady skákal radostí, že se nají. Tak já nevím, já bych strašně rád viděl to hospodaření. No to je normálně skandál! Já vím, že všichni mě tady budete nenávidět, ale mně je to úplně jedno. Ano, měli jsme tam jídlo, ale já vás můžu ubezpečit, že jsem si vždycky jídlo platil, a všechno, jo? Takže pokud - já nevím, jestli vám není stydno - smažený vepřový řízek, pažitkové brambory 95 korun, a ty polévky a tak dále. Kolik stojí vajíčko, 7 korun? Jak to můžou udělat za 15 korun?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 12 hodin, budeme pokračovat. Nyní tedy zahajuji 62. schůzi Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 53. schůzi. Pozvánka vám byla rozeslána v sobotu 4. března tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Miladu Voborskou a poslance Ondřeje Koláře jako ověřovatele. A já konstatuji, že jsme ověřovateli 62. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Miladu Voborskou a pana poslance Ondřeje Koláře. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 62. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.
V únoru byl deficit 120 miliard, je to nejhorší únorový výsledek v dějinách samostatné České republiky, a je to téma velice aktuální. Jako řadový poslanec při příležitostí tohoto projevu jsem konečně si převzal výplatní pásku, a já nejsem členem žádných výborů, takže nemám žádné dodatečné příjmy jako ostatní, tak jsem si to spočítal. Tato vláda dělá úplný opak toho, co slibovala ve volbách. Šetří na lidech, zvyšuje daně a jsem zvědavý na ten hazard. To bylo vždycky velice zajímavé, když jsem byl ministr financí, jak to tady probíhalo, takže to bude určitě další krok v prospěch nějakých podnikatelských skupin. Takže dělá pravý opak toho, co slibovala. Samozřejmě voliči to vnímají, ale to je samozřejmě jiné téma.
Budeme tedy pokračovat v přerušené rozpravě, do které se přihlásili poslanci uvedení v pořadí. Nicméně mám tu přednostní právo paní předsedkyně Schillerové, která by měla vystoupit jako první.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Už dnes máte vládu, ovládáte obě komory Parlamentu - Poslaneckou sněmovnu i Senát. Včera byl inaugurován prezident republiky, který byl zvolen také s vaší podporou. Ale k tomu si dovolím dodat, že pevně věřím, že pan prezident i přes výše uvedenou skutečnost brzy dokáže, že nebude kývat na každý váš návrh. Říká se, že pro demokracii je nebezpečné, když se kyvadlo moci příliš vychýlí na jednu stranu, a já s tím souhlasím. Vám ta koncentrace moci, kterou již nyní máte, evidentně nestačí. Vy chcete to kyvadlo vyrvat, aby se už nikdy nemohlo vrátit zpět. A v této situaci tu nyní řešíme další instituce, které chcete získat pod svoji kontrolu, totiž média veřejné služby. Je to pro vás dokonce taková priorita, že jste opět dali stranou problémy občanů a podnikatelů. Netrápí vás vysoká inflace, nedostatek léků, nedostatek volných míst na středních školách, drahé potraviny nebo třeba nejistota na trhu práce v souvislosti s nejasnými vyhlídkami automobilového průmyslu. To vše je pro vás vzduch. A proto také my k těmto tématům musíme za vás svolávat mimořádné schůze, protože jinak je Sněmovna vůbec neřeší. Já ale na jednu stranu vaši snahu chápu. Obraz vaší vlády u společnosti totiž není vůbec dobrý. Většina výzkumů totiž ukazuje, že důvěra občanů ve vaši vládu opravdu není velká. V aktuálním průzkumu společnosti Morning Consult vychází, že premiérovi dnes nevěří už 67 % obyvatel této země. To je druhý nejhorší výsledek ze všech měřených zemí. Hůře dopadl jen premiér Jižní Koreje. A především, a nyní, vážení provládní poslanci, dobře poslouchejte, 85 % lidí hodnotí uplynulý rok pod vaší vládou negativně. Nevěří tomu, že loňský rok přinesl úspěch v rozvoji celé společnosti. Stejný počet lidí si dokonce ani nemyslí, že by loňský rok přinesl více spravedlnosti. Chápu, že se vám to neposlouchá dobře, a chtěla bych vás upozornit, že pokud si myslíte, že se tyto pocity změní v případě, že ovládnete média veřejné služby, tak se velmi, velmi mýlíte. Přijměte prosím radu od zkušenějších. Já vím, že někteří z vás mají pocit, že víte všechno nejlépe. Věřte mi ale, že cesta absolutního válcování všeho není ta nejlepší. Dříve nebo později přijde k moci někdo jiný. Jste si jistí, že vám i potom bude tato třeba zrovna změna zákona vyhovovat? Opravdu chcete, aby média veřejné služby hrála podle toho, kdo je zrovna u moci? Napadlo vás, do jaké situace stavíte ty novináře, redaktory, jak moc jim komplikujete práci? A to není jen má domněnka. Já s nimi také mluvím. Ani samotným médiím se tato vaše iniciativa nelíbí. Vím, že na tuto námitku zcela určitě opáčíte, že to samozřejmě nechcete, že vás podobné úvahy ani nenapadly. Ale opravdu si myslíte, že vám to někdo uvěří? Vyřeší snad kontinuální pokles důvěry v média veřejné služby, tak jak to ukazuje například průzkum AMI Digital Index? Nebo vyřeší snad tato věc otázku financování veřejnoprávních médií? Nic z toho neřešíte. Jediné, na co nyní tlačíte, je změna volby do Rady ČT a Českého rozhlasu. Přitom to, co my chceme, a myslím si, že to je zcela legitimní, nebo možná spíš by to mělo být absolutní naprostou samozřejmostí, neměňte podmínky výběru nového generálního ředitele České televize v době, kdy už se proces výběrového řízení rozběhl. To je přece naprosto skandální postup! A troufnu si říci, že při jiném rozložení sil by měl potenciál plnit hodně velká náměstí. Není nic jednoduššího. Stačí posunout účinnost zákona za termín volby generálního ředitele. Ta výzva zde padla několikrát, ale odpověď od vás zatím žádná. A já se tedy musím zeptat: Proč vám skutečně nejde o kontrolu nad tou volbou? Proč je takový problém účinnost zákona odložit? Mohl by mi někdo z vás na tuto jasnou a jednoduchou otázku jednoznačně odpovědět? Ale myslím opravdu jasně. Bez jakýchkoli výmluv a vytáček.
Vzhledem k tomu, že všichni další řečníci přihlášení do rozpravy se odhlásili, tak se ještě pro pořádek ptám, zda někdo další chcete vystoupit? Pro pořádek se ještě ptám, zda chce vystoupit pan navrhovatel nebo zpravodaj? Není tomu tak. První návrh je návrh na opakování druhého čtení. V případě, že tento návrh bude schválen, a vzhledem k tomu, že v rámci dohody předsedů poslaneckých klubů bylo naznáno, že nastala mimořádná situace, bude tento bod zařazen dnes jako první, tedy druhé čtení tohoto návrhu. Nejprve budeme hlasovat o zařazení a poté o pevném zařazení. Nastínil jsem postup, jak budu postupovat, nikdo ho nerozporuje, tedy krok za krokem. Nejprve zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro opakování druhého čtení tak, jak tento návrh zazněl v rozpravě? Je to hlasování s pořadovým číslem 114, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro návrh 132, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas, a tento tisk jsme vrátili do druhého čtení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Padl zde návrh o návratu do druhého čtení a toto druhé čtení je dáno na program této schůze. Nastala mimořádná situace. Kdo je proti tomuto návrhu? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro pevné zařazení tohoto bodu? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 116, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro návrh 140, proti nikdo. Stihne se to druhé čtení uzavřít? Protože pak je naplánovaná další schůze. Já říkám, že je potřeba, aby byly připraveny podklady pro druhé čtení.
Tak by byla naplněna kompletní dohoda, která zazněla na poradě politických klubů.
Vzhledem k tomu, že to je návrh, který souvisí s tím, že nastala mimořádná situace, na které se shodli předsedové všech poslaneckých klubů, návrh pana předsedy Bendy zazněl, chci se zeptat, zda je potřeba ho opakovat, nebo o něm můžu dát hlasovat? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, tak jak zaznělo od pana předsedy Bendy, o úpravě programu? Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas a program byl upraven. Otevírám bod Nyní se ptám navrhovatele, zda chce vystoupit před otevřením druhého čtení? Nechcete, pane ministře, dobře. Nyní se táži zpravodaje garančního výboru, zda se chce ujmout slova? V tom případě tedy otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy? Prosím, máte slovo. Je to druhé čtení. Pochopil jsem správně, že první s přednostním právem vystoupí pan předseda Michálek? Prosím.
Pardon, ještě jedna věc.
Děkuji. Jsme v obecné rozpravě.
Těch náhrad je mnohem víc a z toho většina z nich jde politikům přímo do kapsy. Největší položkou byly náklady na dopravu. Takže doufám, že spoluobčané dobře poslouchají. Ono je to velice dobře udělané, protože se to těžko počítá, ale jsou tam výdaje na reprezentaci. Výdaje na dopravu veřejnými hromadnými dopravními prostředky s výjimkou letecké dopravy při tuzemských cestách spojených s výkonem funkce. Výdaje na leteckou dopravu při tuzemských cestách. Výdaje na dopravu při zahraničních cestách. Výdaje na stravování při tuzemských cestách. Výdaje na ubytování při tuzemských cestách. Výdaje na ubytování při zahraničních cestách. To je neuvěřitelné, co všechno tady je! To je také záhada, proč je tam ten rozdíl. Užívání přiměřeně vybaveného bytu. Úhrada zdravotních služeb. Zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice. Zřízení a užívání dvou účastnických telefonních stanic. Jeden nemůže, všichni můžou, převedou na manželky a tak dále. Prostě je evidentní, že platy a náhrady ústavních činitelů se utrhly z řetězu. Takové platy pomalu neberou ani manažeři. V dnešní době jsou takto valorizované platy prostě neobhajitelné! Až po tlaku od hnutí ANO vláda neochotně a opožděně na rok 2022 zmrazila platy politiků, letos ale už se samozřejmě zřejmě bála vlastních poslanců, tak platy raději rozmrazila. Přitom zrovna v době, kdy vláda tvrdí, že je zapotřebí šetřit, by politici měli jít příkladem a jako první začít šetřit u sebe.
Přečtu omluvy: dnes od 11.15 do 11.37 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Exner, dále po celý jednací den ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Iveta Štefanová a dále dnes od 11.30 ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Petr Fiala.
Úřad má být otevřený pro občany každý den.
Přečtu omluvy: dnes ze zdravotních důvodů se po celý jednací den omlouvá pan poslanec Michal Kohajda a dále od 11.30 bez udání důvodu se omlouvá paní poslankyně Martina Ochodnická. Jako další je přihlášen a vystoupí pan poslanec Milan Feranec a připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová.
Děkuji, pane předsedající. Myslím, že je velmi, ale skutečně velmi důležitý, a to je bod Zrušení stavu legislativní nouze. My jsme tady několikrát říkali, že si myslíme, že nebyly splněny podmínky pro vyhlášení stavu legislativní nouze, nebyly naplněny ústavní zákonitosti a jednací řád. Ve stavu legislativní nouze to neplatí. Včera byla inaugurace, padlo strašně moc vzletných slov, jak nastávají nové časy, jak se vrací slušnost, dodržování pravidel, dodržování zákonů.
Děkuji, vážený pane předsedající. Navrhuji zařadit jako první bod dnešního jednání. Vážení, proč cituji tento článek? Minulý týden byl ignorován předsedkyní Sněmovny. Bylo řečeno, že vystupuje hodně poslanců z opozice, a proto už nebudou moci dávat návrhy. Proto navrhuji bod, ještě jednou, Nerespektování čl. 26 ústavy. A prosím vás, my opravdu nemůžeme za to, že je nás hodně.
Děkuji, bod jsem si poznamenal. Jako další k pořadu schůze vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová, připraví se paní poslankyně Karla Maříková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. K tomuto bodu mě vede jedna věc. Obracejí se na mě občané a je to ohledně videa, které v současné době je na sociálních sítích. Toto video natočil pan Pavel Novotný, starosta Řeporyjí. A jenom tak na ukázku, cituji: "Lidi jako jste vy se házeli z útesů ve Spartě. Vy jste paraziti, poslal bych vás do války. Češi jsou nevděčný národ, Češi jsou plebs, prasata český. Češi by potřebovali válku. Národ nevděčných, udavačských prasat." Ostatní je zde necitovatelné. Toto video a není jedno, jsou tři, běží po sociálních sítích. Občané mi píší, že tato videa poslali jak premiérovi, tak ministru vnitra - bez odezvy. A u mě si myslím, že to už je na trestní oznámení.